Pozor, pozor, ta sněmovní verze potřebuje víc hlasů, to už je riskantní. Podpořte tu senátní. Tam stačí prostá většina. Už to říkal můj kolega pan docent Svoboda: My podpoříme sněmovní verzi, protože si myslíme, že ti malí potřebují pomoc a zastání.
Děkuji.
Tady nešlo o to, že by ministerstvo změnilo názor. Tady šlo o to, že Senát přijal nějaké pozměňovací návrhy a ministerstvo se k nim vyjádřilo. Nemohu říct, že by to byla nějaká velká změna. Jsem tu ještě nováček, omlouvám se, možná dělám nějaké chyby, to je pravda. Tam se mluví o tom, jestli někdo má dostat léky do dvou dnů, nebo bez zbytečného odkladu. Prosím, tak to je nějaká technika. Pak se tam mluví o tom, že distributor, podotýkám distributor, ne lékárna, ale distributor má dostat léky podle tržního podílu. Opakuji znova: to, co je tam v té novele napsáno, tedy v tom původním návrhu, distributor má dostat léky podle tržního podílu. A v té novele, kterou přijal Senát, není napsáno distributor, ale každý. Já se dokonce domnívám, že je to fakt jako přesně naopak, než říkáte. A pak jako... Tam je prostě problém, že se přijal jeden pozměňovací návrh, který byl konzultován, ke kterému my jsme byli dotázáni. My jsme řekli, ten původní návrh byl přijat v dobré víře. Pozměňovací návrh je dobrý, protože byl konzultován s příslušnými autoritami. Já mám totiž pocit, že tady byl zmaten kdekdo. Ne, malým lékárnám se pomůže tím, že se přijme asi ještě nějaký jiný zákon, nebo spíš jiný návrh. A já vůbec nemám problém na tom začít pracovat. To je přesně ten legislativní proces, tak jak má být.
Děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Takže teď pokračujeme zase znova dál od začátku. To jsou prostě věci, které jsou zásadní. To je pro mě rozhodující, a proto přes všechny námitky, které tu zazněly, jsem přesvědčen, že poslanecká verze je ta verze správná. A znovu říkám, čas ukáže, kdo měl pravdu. Snad se toho dožiji, že uvidím, že jsem vyhrál.
Pan ministr zaujal oblíbenou figuru.
Já od senátorů opakovaně slyším, že Senát je pojistkou demokracie. Co si představuji pod pojistkou, tak to je maximálně ta elektrická pojistka, která má svůj určitý limit. Vidíme, že v systému distribuce a prodeje léků jsou za ty roky určitě zvláště divné metody. Velké řetězce se dohodly s distributory a výrobci a mají mnohdy přístup k lékům, které jsou pro ně lukrativní. Malé a střední lékárny však taky chtějí tyhle lukrativní léky mít pro sebe. Jak bylo řečeno, v některých případech je to naprosto nemožné. Ale de facto i podle mne je to určitý pokrok. Tedy veškerá hysterie je podle mě zbytečná a hlavně zavádějící. A teď ještě trochu další věci. V obou pozměňovacích návrzích se ještě skrývá problematika distributorů a výrobců a to je to, co mne znepokojuje. Tady je vidět, že diskuse je prospěšná, a i když můžeme namítat, že někdy je rozsáhlá diskuse zavádějící, tak v tomto případě se ukázalo, že naopak. V případě poslaneckého pozměňovacího návrhu je umožněno, aby vznikali další a další distributoři, kteří budou moci ze zákona požádat výrobce o jakýkoliv lék, aby jej dodali ve dvou dnech do požadující lékárny. Tím vlastně podporujeme distributorské firmy a proti tomu má ÚOHS zásadní připomínky. Mohou sice tvrdit různé věci, ale to je to obcházení. Ze strany výrobců musím přiznat, že první poslanecký návrh nutí farmafirmy, aby dodávaly všem distributorům na požádání. Těžko to však budou moci udělat, protože je v tom vložena klauzule tzv. tržního podílu. Tady to bylo už řečeno. Ve druhém, senátním návrhu je v podstatě stav takový, jaký je teď v současné době. Nebudu a nechci se zastávat farmafirem nebo je zvýhodňovat v zákoně, ale poslanecký návrh je může odradit od zavádění nových inovativních léků v České republice z důvodu strachu třeba z reexportu, a tím nedostupnosti pro naše pacienty. Těch možností pro ně je celá řada, ale nebylo by to moc příjemné.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi reagovat na nejnovější úmysl ministra průmyslu Mládka z ČSSD, který zvažuje, aby stát za korunu odkoupil OKD. A v této souvislosti navrhuji mimořádný bod na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Diskuse nad řešením situace v OKD. Ano, my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, také prosazujeme, aby se stát nějakou formou do OKD vrátil a postaral se o ty, které kdysi v privatizaci stát okradl. Ale rozhodně tím stát nesmí legalizovat dřívější podvod. Návrh ministra Mládka totiž fakticky zaručuje právní a majetkovou nepostižitelnost a beztrestnost bývalého vlastníka za krach společnosti. Stát by tímto převzal faktickou odpovědnost za dluhy a škody způsobené bývalým vlastníkem OKD, a jak víme, tuto privatizaci, jejímž výsledkem je vytunelování OKD, tehdy podepsal současný premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. V tomto ohledu je správné a systémové řešení, aby stát odstoupil od všech smluv o prodeji svých podílů v OKD pro podvod a jejich neplnění, a následně je nutné vymáhat náhradu škody, která vznikla, na všech, kteří se na podvodném prodeji obohatili, a to zejména exekucí jejich majetku včetně majetku miliardáře Bakaly. Je povinností řádného hospodáře, aby se stát snažil tento stav napravit.
Dovolte mi přečíst ještě jednu omluvu. Z dnešního dne do 15 hodin se omlouvá z osobních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová. S přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska.
Dobrý den, dámy a pánové. Přesto mi dovolte pro čisté svědomí, abych upozornil na jednu věc. Rozpočtová pravidla republiky novelizovaná tuším v roce 2001 nebo 2002 to změnila a vláda v tom není suverénní a může to udělat pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Pokládám za velkou chybu, že o tom Poslanecká sněmovna nechce mluvit. Tady vláda zcela vážně diskutuje o tom, že na sebe převezme závazky v objemu desítek miliard, a nechce pustit do diskuse Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji, pane předsedo.
Určitě stanovení ceny, které má Ministerstvo zemědělství, není spravedlivé. Jediná spravedlivá cesta je, aby stát zaplatil drobnochovatelům opravdu reálnou cenu. Proto vyzývám pana ministra Jurečku, aby změnil ceníky ve prospěch spravedlivých a reálných cen, které si chovatelé na obnovu chovů zaslouží.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Připraví se paní poslankyně Marta Semelová.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já se přihlásila s návrhem na změnu programu.
Dobře. Připraví se pan poslanec Stanislav Grospič.
Děkuji. Ostatně k jeho předložení se zavázali koaliční partneři v koaliční smlouvě. Vládní koaliční partneři, hnutí ANO a KDU ČSL, tuto pomoc samoživitelkám odmítají. Právě tyto rodiny však patří mezi nejrizikovější skupiny lidí ohrožených chudobou. Na chudé děti se pořádají sbírky, vyčleňují se pro ně finance na zaplacení školních obědů, aby měly alespoň jednou denně teplé jídlo. Chci připomenout, že čas běží. Namísto toho se dohaduje, co by bylo lepší, co horší, a zabývá se vlastními spory.
Dobré odpoledne ještě jednou, dámy a pánové, vážená paní senátorko, pane ministře. A já bych se na to chtěl podívat trochu z jiného úhlu, a to hlavně z toho úhlu senátního zamítnutí. Mě to mrzí velice. Senát těsně, a to o jeden hlas, to už zde bylo řečeno, zamítl tuto novelu o vzdělávání lékařů, kterou naprosto zásadně potřebujeme. To je naprosto zásadní zákon, který lékaři očekávají. Jak překroucen? Pokud dobře víme, věnovali jsme se tomu pečlivě. Pak tento návrh šel ale ještě do výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Tam se projednával tři hodiny. Myslím si, že debata byla konstruktivní. Hodně se tam diskutovalo o dětském lékařství, o pediatrii, ale nakonec se to točilo kolem toho, že my jsme to tady ve sněmovně údajně důkladně neprodiskutovali. Hodiny a hodiny jsme se tomu věnovali. Hovořilo se s akademiky. Zase typická demagogie. Já jsem to sám nevěděl, ale teprve později jsem se dozvěděl, že existuje tzv. sdružení mladých lékařů. A proti tomu je skupina pěti prosím - pěti mladých lékařů, které si vyvolil pan prezident Kubek v lékařské komoře, a jejich názor byl ten, o kterém jsem tady mluvil. Lékařská komora tvrdila a tvrdí, že zákon je nepotřebný, protože nesnižuje přebujelý počet oborů. Už tady o tom mluvil pan docent Heger. My je máme zrušit teď, že nebudou existovat? Já tedy určitě ne.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Děkuji, pane poslanče. Kdo je proti?
Dámy a pánové, vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jak jsem již několikrát uvedl, a bylo to mnohokrát diskutováno, jádro vládního návrhu sleduje dva hlavní cíle. Jedná se tedy o důležitou a žádoucí úpravu, která bude ku prospěchu pacientů v celé České republice. Na pozměňovací návrhy, které adresoval této Sněmovně Senát, bych zde nyní rád reagoval i vzhledem k tomu, jaké ohlasy vyvolaly. První byla otázka poskytování údajů ze strany policie a Ministerstva vnitra ze základních registrů a agendových informačních systémů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V zákoně o léčivech dosud není upraven přístup SÚKLu k těmto údajům. Celé toto má zefektivnit činnost SÚKLu.
Doporučuji poslouchat.
To "bez zbytečného odkladu" je standardní právní formulace, která značí, že když distributor má lék k dispozici, musí ho bezodkladně...
Prosím o klid.
Je to opatření dávající povinnost distributorům a lépe zajišťuje dostupnost léčivých přípravků v lékárnách. Takhle to není. Proto má každý lék svou šarži. Dále Senát reagoval též na vyjádření ÚOHSu, který upozornil na určitý nesoulad mezi zněním návrhu zákona postoupeného Senátu a právní regulací hospodářské soutěže. Dle vyhodnocení ÚOHSu bylo znění schváleného sněmovního návrhu v příkrém rozporu se zásadami ochrany hospodářské soutěže.
Považuji to za nekorektní a hlavně krátkozraké chování, které více vyjadřuje osobní averzi vedení České lékařské komory vůči vedení Ministerstva zdravotnictví či členům výboru pro zdravotnictví a boj o vlastní kompetence vedení České lékařské komory než jen věcné výhrady. Neříká se mi to dobře, ale je potřeba, aby to zde zaznělo. Při oboustranné vstřícnosti, tedy alespoň bazální snaze České lékařské komory se dohodnout, jsme dnes mohli mít na stole novelu, kterou by bylo možné bez uzardění podpořit. Bohužel vedení ČLK volilo ultimativní postoj a neváhalo pro jeho prosazení využít jakýchkoliv prostředků. Ať už dopadne dnešní hlasování jakkoliv, zůstane v mnohých z nás pachuť z promarněné šance. Bohužel totiž ani jeden z možných výsledků dnešního hlasování není pro české zdravotnictví dobrou zprávou. Tím spíše ale nesmíme na vyřešení problému vzdělávání lékařů rezignovat. V této souvislosti vyzývám veřejně čelné představitele České lékařské komory, aby skončili se zákopovou válkou a co nejdříve přišli ke společnému jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, odborných společností a zástupců výboru pro zdravotnictví, tak jak to zpočátku projednávání tohoto zákona dělali. Zákopovou válkou to však rozhodně nepůjde.
Máte slovo, pane poslanče.
Přátelé, já už tomu tedy opravdu nerozumím. Dvanáct let se tady hovoří o tom, že zákon z roku 2004 je třeba předělat, upravit. Když se konečně na tom začne pracovat, tak pokryteckými postoji a zástupnými problémy něco zbouráme. Já koukám jako blázen, že většina lékařů to odmítá. Ale to je většina lékařů, kterých se to netýká - ti, kteří jsou už vzdělaní! Nedělejte si iluze, že přijde něco k jednacímu stolu. Ta možnost byla. A jestli někdo z vás žije v přesvědčení, že nepřijetím zákona situace bude rázem růžová, všichni se obejmou a vytvoří nový zákon, který bude konsenzuální, tak jste na velkém omylu. Významným způsobem poškozujeme české zdravotnictví, pokud ten zákon nepřijmeme!
Krátká rekapitulace. Zahájení práce začalo na podzim 2014, kdy byla ustanovena expertní skupina zhruba 30 lidí, kteří něco ve zdravotnictví znamenají. Postupovalo se vyloženě demokraticky. Tato skupina hlasováním vždycky odsouhlasila danou skupinu problémů, že byla uzavřena, a postupovalo se dál. V únoru roku 2015 jsme odevzdávali hotový materiál na Ministerstvo zdravotnictví a v té době výrazným zásahem lékařské komory došlo k tomu, že ten zákon šel k ledu. Byl odpřipomínkován a v té chvíli lékařská komora v něm chtěla dělat zásahy, které nebyly slučitelné s duchem toho zákona, to znamená, neodpovídalo to základům, návaznosti na Evropskou unii. Byla tam řada věcí, která by komplikovala našim mladým kolegům potom vztah k zahraničí. Po roce, kdy se upravila odpřipomínkovaná verze podle lékařské komory, tak šla tato verze do vlády.
Ten tisk jsme vrátili do druhého čtení, to jsme absolvovali.
Pánové se domluvili - pan předseda Stanjura. Děkuji. Další v pořadí s přednostním právem pan předseda Černoch.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Přeji hezký den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Z jakého důvodu prosím o pevné zařazení tohoto bodu. Dále se slibuje navýšení platů a mezd zdravotním sestrám. Současná vládní koalice tento zákon sice slíbila už ve svém programovém prohlášení, ale zatím nepředložila do Poslanecké sněmovny. Takže prosím, žádám o pevné zařazení tohoto bodu, aby mohl být dokončen legislativní proces a aby mohla být ta předvídatelnost a stabilizace příjmů do zdravotního pojištění zabezpečena.
Děkuji paní poslankyni za dodržení časového limitu. Připraví se pan poslanec Vladimír Koníček.
Chtěl bych, aby se tento bod zařadil na dnes za již předřazené body.
Další se svým návrhem je pan poslanec Vladimír Koníček a připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Máte slovo s prvním návrhem.
Vážené dámy a pánové, neúprosně se blíží parlamentní volby, tedy konec našich mandátů a konec vlády koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Skutek však utek'. Vím, že přijetí zákona o referendu schválně odkládáte, aby nebyl přijat. Dočetli jsme se také, že se vládní poslanci v současné době obávají konání všelidového hlasování a za odstrašující příklad považují vládní poslanci brexit a také italské referendum o změnách ústavy, po němž padl premiér. Pochopím, že demokracie mnohým z vás nevoní. Tehdy váš ministr Dienstbier sliboval, že vláda připraví svůj vlastní návrh. Výsledkem je, že jste jako vždy obelhali občany a neplníte to, co jste občanům slíbili. Ale já vám říkám, že ti vaší vládou a vládními poslanci opovrhovaní občané se budou ptát, co jste udělali pro to, aby v této zemi byli odpovědní odpovědnější a ti, kterým patří Česká republika, tedy občané, skutečně ve své zemi vládli. Proto opětovně navrhuji zařadit na program schůze Poslanecké sněmovny návrh zákona o celostátním referendu, sněmovní tisk 559, dnes po pevně zařazených bodech.
Já bych jenom poprosil, abyste mi věnovali pozornost, jak zní sněmovní verze. Tady je důležité říct, distributor má právo vyzvat držitele rozhodnutí, čili distributor má právo vyzvat výrobce v rozsahu tržního podílu distributora a výrobce má povinnost mu je dodat. Ten návrh nemluví o lékárnách. Tady se neustále mluví o tom, že lékárna díky tomuto ustanovení má nárok na léky, protože samozřejmě se řešilo, že spousta lékáren má problémy a nemůže od distributora léky dostat. Ale ta sněmovní verze o tom nemluví. Ta sněmovní verze mluví o tom, že distributor má právo dostat léky od výrobce. Nikoliv lékárna od distributora. A podle toho, co jsem také zmínil, by to asi opravdu nemělo ten efekt pro pacienty. To původní znění má velký efekt pro distributory, to je pravda. A chci zdůraznit jednu straně důležitou věc. Ten zákon musí být přijat. Je to strašně důležité. Já bych proto velmi, velmi plédoval na vás, milé poslankyně, milí poslanci, abychom to schválili. On opravdu neřeší dostupnost léků v lékárnách pro pacienty.
Tak já děkuji, pane ministře, že jste to zvládl. Pořád eviduji řadu poslanců, co si spolu nahlas povídají. Jestli je to opravdu tak nutné, poprosím vás, běžte do předsálí, ať máme důstojný průběh tohoto bodu.
Děkuji, pane předsedající. Je to vztah mezi lékárnami, distributory a výrobci léčiv. Konečně dostávali jste desítky mailů, zastavovali se za vámi zástupci všech těchto skupin, aby vás přesvědčili o své pravdě. Takže vlastně nějaká absolutní pravda... Ale i ta relativní pravda je velice závažná a není tak jednoduché k ní přistoupit.